Děkuji.
Tak děkuji.
Jeden je od poloviny roku 2021, druhý od začátku ledna 2022, aby vláda měla dostatečný prostor toto projednat s Evropskou komisí. Ale jakmile budeme pořád na něco čekat, tak se nikdy k tomu zvýšení nedopracujeme. No, pokud je to dobrovolná možnost, tak nevidím skutečně důvod, proč část daňových poplatníků z toho vylučovat, pokud jsou dobrovolní plátci DPH. Jenom to prostě nebude pro ně znamenat takové snížení administrativní zátěže.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Alenu Gajdůškovou. Pan poslanec Hrnčíř je přihlášen s faktickou, ale neměl se k čemu přihlásit, protože ještě nebyla otevřena obecná rozprava. Takže prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Kateřina Valachová velmi podrobně i s důvody, které k tomu vedly. Chráněný účet je prevencí, aby se neopakovala situace z roku 2008 až 2010, tedy z doby hospodářské krize, kdy spousta lidí se do dluhových pastí dostala nezaviněně, protože prostě se jim snížily příjmy, zůstali bez práce a podobně. Tyto problémy řeší mimochodem někteří lidé dodnes. My nechceme, aby se do dluhových pastí dostali ti lidé, kteří pracují a své dluhy platí, ale likvidují je neoprávněné exekuce. O tom mluvila Kateřina Valachová. My sociální demokraté říkáme, že pracovat se musí vyplatit. Jak už jsem říkala, návrh je projednán se všemi relevantními aktéry, kteří se s dluhy, s řešením dluhů, s exekucemi potkávají.
V každém případě institut chráněného účtu podporujeme.
Také já bych řekl pár slov.
A ještě bych pak vystoupil v obecné rozpravě a požádal bych o zkrácení lhůty na 14 dní.
Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Kamala Farhana a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych zde jenom krátce v obecné rozpravě okomentoval svůj pozměňovací návrh. Podrobněji jsem tento svůj pozměňovací návrh odůvodnil v systému a taktéž jsem ho vložil do systému. Ještě se k němu přihlásím potom v podrobné rozpravě.
Děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Milan Feranec.
Děkuji, pane předsedající. Je tedy faktem, že některým živnostníkům a podnikatelům se paušální daň vyplatí nejen z toho důvodu, že vede ke snížení administrativní zátěže, ale možná se jim vyplatí i finančně, ale existuje ne nevýznamná skupina živnostníků a podnikatelů, například ti, kteří uplatňují slevy na děti, na vyživované osoby, na manželku a podobně, tak tam samozřejmě se pak ta daňová výhodnost snižuje. Nicméně jak zde bylo řečeno, bude na rozhodnutí živnostníka, jestli si tuto možnost vybere, či nikoliv. O čem chci ale hovořit, je právě snížení administrativní zátěže a různé limity, které vládní novela zákona přináší. Takže někdy tyto limity pro daňového poplatníka připomínají spíše bojovku a čert aby se v tom mnohdy vyznal. Myslím si, že by to bylo logické a bylo by to správné a také by to naplňovalo ten hlavní cíl, který vládní návrh sleduje, a to je snížení administrativní zátěže. Takže to je ten moment ohromného administrativního skoku pro daňového poplatníka. Nicméně tento limit se dnes už 16 let, limit pro povinnou registraci k DPH, nezměnil, a přitom 16 let inflace rostla. A hlavně jsem zde řekl větu, že jejich hodnotu právě oceníme, až nebude takový ekonomický růst.
Já jenom za kolegu Ferjenčíka řeknu faktickou, kterou chtěl zmínit, že v klubu Pirátů máme všichni staženou eRoušku. A nyní tedy se dostanu už k tomuto materiálu, který projednáváme. A v aktuálním volebním období se teď jedná už o pátou verzi, jestli správně počítám, protože ten návrh procházel i za našeho přispění neustálým vývojem, což je pozitivní. Na úvod bych chtěl poděkovat řediteli Vojenského zpravodajství panu generálovi Berounovi a jeho kolegům za vstřícnou komunikaci a konstruktivní dialog. Sluší se také transparentně uvést, že Piráti tuto novelu konzultovali se zástupci Svazu průmyslu a dopravy, ICT unie, Sdružení pro internetový rozvoj, CZ.NIC, NIX.cz, IuRe, Brmlab, společnosti Seznam a dalšími nezávislými odborníky. Pochopitelně je mrzuté, že stát často nedokáže využít nové možnosti, které nám internet nabízí, a stejně tak je znepokojivé, když se podceňují hrozby, které v kyberprostoru dostávají také zcela nové možnosti. Bohužel je čím dál víc vidět, že státy prostě nestíhají na dynamicky se vyvíjející technologické trendy reagovat. Je rozhodně žádoucí, aby se zpravodajská služba Ministerstva obrany neustále přizpůsobovala novým výzvám a mohla efektivně fungovat i v kyberprostoru. Takže je určitě dobře, že to tady probíráme a že se to snad i posune po dnešku dál. A je to tak správně. Jádro téhle novely totiž spočívá právě v rozšiřování pravomocí Vojenského zpravodajství. Proto jsme byli od začátku také tak obezřetní. Původní verze z roku 2018 obsahovala skutečně nepřijatelná ustanovení, případně vágní formulace u poměrně závažných věcí. Nedostatečně bylo také v původním návrhu ošetřené zavádění těchto sond do komunikačních sítí a spolupráce s poskytovateli internetového připojení. Dále jsme se také zaměřili na posílení parlamentní kontroly skrze sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, což by mělo jít ruku v ruce s rozšiřováním pravomocí Vojenského zpravodajství. Své připomínky k návrhu jsme zaslali už během meziresortního připomínkového řízení v březnu loňského roku. Následně jsme Vojenskému zpravodajství i ministerstvu zaslali konkrétní návrhy v paragrafovém znění. Musím konstatovat, že Vojenské zpravodajství postupně zapracovávalo připomínky naše i těch ostatních subjektů, v některých pasážích se dokonce přímo inspirovalo našimi návrhy. Aktuální verze, což tedy není ta, co je v tomto sněmovním tisku obsažena, ale ta zhruba půl měsíce stará, tak ta už všechny ty zásadní výhrady reflektuje, i většinu těch dílčích připomínek, konkrétně jde o ty sondy. Ty se změnily, nyní se nazývají nástroje detekce, ale především je nyní explicitně uvedeno, že tato zařízení mohou číst pouze metadata, čímž se zajistí, že nástroje detekce budou moct sledovat provoz, ale nemohou číst obsah komunikace uživatelů. Aktivní zásahy v komunikačních sítích dostaly poměrně jasné mantinely, takže se minimalizuje riziko případného zneužití nebo neúmyslně přehnané reakce. Proto jsme se na semináři v Poslanecké sněmovně v červenci letošního roku domluvili, že ve druhém čtení předložíme ideálně nějak napříč kluby komplexní pozměňovací návrh, čímž tuto předlohu aktualizujeme na nejnovější verzi, která je už přijatelná, myslím, pro většinu těch zúčastněných subjektů. Moc děkuji všem, kteří se zúčastnili toho kulatého stolu v červenci, a doufám, že tuto spolupráci dotáhneme úspěšně do konce a Sněmovna o tomto zákoně rozhodne.
Vážení kolegové, vážená veřejnosti, v první řadě bych chtěl poděkovat Vojenskému zpravodajství, ministerstvu a panu ministrovi za spolupráci. Vím, že proces přípravy tohoto zákona byl velmi náročný. Byl tu již v minulém volebním období. Tam bylo mnoho problémů. Definice metadat, aktivita versus pasivita sond, to znamená, jestli ty sondy třeba můžou zaměňovat obsah, nebo ne. Stejně tak pro nás velkou otázkou v prvních verzích byla kontrola, jak vnitřní, takže inspektor, tak parlamentní.
A my samozřejmě pro všechna zmražení platů ústavních činitelů budeme hlasovat.
Jak jsem řekl, jsem tady první volební období, a před každými volbami se snižují platy. Takže připomenu to, co už naznačil dopoledne kolega Michálek. Prostě když půjde HDP nahoru, tak půjdou platy nahoru. Je to srozumitelné, jasné, předvídatelné, transparentní. Takže tolik jako k tomu, protože to na začátku uvedl kolega Michálek.
Děkuji.
Jenom opravdu velmi stručně. Jako miluji tyto systémové vstupy, které teď tady předvedl můj předřečník. A pak utečou dva roky u platů ústavních činitelů a vždycky vstane nějaký populista, ať už z klubu Pirátů, nebo SPD, a řekne, já nechci ve své restauraci se zpovídat z toho, že ten plat mi takhle vyskočí, tak to musíme zase upravit ten nezpochybnitelný vzorec. Prosím vás, přestaňte si dělat legraci sami ze sebe. Máme tady vzorec. Máme automat. Tak ho nechte běžet. A přestaňte do něj pořád vstupovat. Vaším vystoupením , vystoupením Pirátů, vystoupením SPD.
Prosím.
Děkuji za slovo. Velmi stručně. Ten automat má bohužel dva roky zpoždění za ekonomickou situací země. A podle nás prostě ve chvíli, kdy je tady obrovský propad ekonomiky, tak není možné se tvářit, že nás se to bude týkat za dva roky, když tady bude úplně jiná Sněmovna. Druhý problém je ten, že ten automat je navázaný na platy státních zaměstnanců, což je podle nás chyba. Pokud má být vázaný na platy, tak všech lidí v České republice, případně na HDP, jak říkal kolega Nacher.
Pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou.
A jestliže jsme sáhli na příjmy úplně všem, tak jsme museli začít od sebe. Jenže dnes se nic nebere. A ten tříletý automat, který já jsem na tři roky zamrazil, prostě byl tři roky zmražen. Že nechce v hospodě vypadat jako - a už si nepamatuji ten termín. A díky vašemu populismu jsme sáhli do toho nezpochybnitelného automatu. Já už tady nebudu. Ale zachováte se jako pitomci.
Já bych poprosil ještě jednou, abychom nepoužívali osobní poznámky.
Takže když si to zrekapituluji, TOP 09 a ODS nechtějí zamrazit platy, jsou proti zamražení platů. A pro zamražení politiků je například SPD. A teď, když je před volbami, tak jsme rádi, že si tedy ostatní strany osvojily taky tuto myšlenku si zamrazit platy, a tedy i další strany se přidaly. Takže my samozřejmě podpoříme jakýkoli návrh, který ty platy zamrazí. A tady už se chystá pan Kalousek vystoupit. A my prostě budeme hlasovat pro zamražení platů politiků, i když nás tady bude pan Kalousek přesvědčovat pořád dokola, že to nechce.
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat." Podvolení se tomuto eurodiktátu se stalo natolik politicky nepopulární, že bylo projednávání tisku 92 dlouhodobě v Poslanecké sněmovně České republiky odkládáno, a to i přes skutečnost, že požadavek České republiky o odložení povinnosti implementovat do konečného rozsudku Evropského soudního dvora o žalobě, kterou Česká republika proti novele směrnice podala, odmítnut a nakonec byla v prosinci 2019 odmítnuta i samotná žaloba České republiky. Rozsudek Evropského soudního dvora je výsměchem právu i zdravému rozumu, ale přesně naplňuje to, co si SPD představuje pod pojmem nové evropské právo, tedy takové právo, o němž jsme si mysleli, že jsme se jej v roce 1989 zbavili. Po námi očekávaném projevu antipráva v podobě rozsudku Evropského soudního dvora ve věci naší žaloby a s přihlédnutím k tomu, že již od prosince 2018 je proti České republice veden infringement za nesplnění povinnosti novelu směrnice implementovat ve stanovené lhůtě, tedy do září 2018, bylo jasné, že poslanci budou muset k tisku 92 zaujmout jasné stanovisko. Vazalské postavení České republiky v rámci Evropské unie neumožňují neimplementovat a tisk 92 odmítnout jako takový bez toho, aby Česká republika nebyla ekonomicky ruinována nutností platit výpalné v podobě sankcí ukládaných Evropskou unií. Jiné projevy odmítající povinnou finanční, sankcemi vymahatelnou implementaci jsou tedy pouze nepoctivým politickým populismem a je nutno před nimi varovat. Děkuji za pozornost.
Takže dámy a pánové, kromě ozbrojených složek jsou držitelé zbraní myslivci, sportovní střelci, sběratelé, ale velkou část tvoří také držitelé zbrojního oprávnění, kteří zbraň drží pro osobní ochranu nebo ochranu svého majetku. Ale já jsem naopak přesvědčen, že pravdou je úplný opak. Pokud omezíme práva svobodného občana a zamezíme mu možnost aktivní obrany, pak budeme zločincům vydáni na milost a nemilost a staneme se pouze ovcí, která je vedena na porážku. Pokud však bude terorista vědět, že jeho potenciální oběť může klást aktivní odpor, mnohdy si svůj čin rozmyslí. Naše hnutí SPD považuje legální držení zbraní za prevenci bezpečnosti. Dámy a pánové, nikdo z vás nebude rozporovat, že Švýcarsko je demokratická země. A vidíte, tam téměř každý muž má v osobním držení zbraň a zločinnost je v této zemi nejnižší. Uchovejme si základní právo člověka - právo nebo možnost se bránit.
Děkuji vám, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Ale nezapomínejme, že je zde velká množina majitelů zbraní, které nepodléhají registraci, ať už jsou to různé repliky, předovky, zadovky, repliky historických zbraní, ale jsou to také výkonné sportovní mechanické zbraně, sportovní luky, sportovní kuše, které samozřejmě přesahují svým výkonem to, o čem se píše v té novele. Takže já jsem velkým zastáncem těch pozměňovacích návrhů. Myslím, že jsou správné, na správném místě.
Ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ani paní zpravodajka. Takže můžeme pokročit a budeme se zabývat rozpravou podrobnou, kterou zahajuji. Prosím, pane poslanče, děkuji. Prosím.
Děkuji. Obsahuje nutné změny tisku 92 vzhledem ke směrnici, kterou v mezičase přijala Evropská komise, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, a prováděcí směrnici, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní.
Nikoho nevidím. Není tomu tak a mohu ukončit i projednávání druhého čtení tohoto tisku, tedy bodu číslo 5, tisku 92, protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli po druhém čtení hlasovat. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové, která je zpravodajkou tohoto tisku a už své místo zaujala.
Děkuji, pane předsedající.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
Učiním tak teď, protože je to komplexní návrh výboru, a pak jenom v té podrobné rozpravě se na to odkážu, ať nemluvím dvakrát. To je fakticky určitý věcný dar ze strany státu. Přitom právě zvýhodněné nabývání střeliva bude patrně hlavním způsobem podpory střelecké přípravy. Jako podstatně efektivnější se jeví možnost finanční podpory pořízení střeliva, a to jak ve vztahu k účasti na programu střelecké přípravy, tak i ve vztahu k pokračující individuální střelecké přípravě držitelů nejvyšší úrovně aprobace v systému střelecké přípravy. Nadále bude ale možné poskytnout podporu i ve formě poskytnutí přímo střeliva, například v případě nadbytečných státních skladových zásob takového střeliva. Tím máme na mysli ozbrojené síly nebo ozbrojené a bezpečnostní sbory.
První poznámka. Jak jsem říkal dopoledne v rámci projednávání programu, my jako klub ČSSD samozřejmě podporujeme zmrazení platů představitelů státní moci. Měli jsme jiný recept, podle našeho pohledu recept o něco lepší.
Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou.
Já se také pokusím vystoupit naposledy, každopádně jen velmi stručná reakce na kolegu Kalouska.
V rámci konsenzuální diskuse navrhuji kompromis, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího. Vy se tady štengrujete s SPD, kdo navrhuje zmrazení, kdo navrhuje snížení jako sociální demokracie.
V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Je nějaký jiný návrh? Nevidím žádný návrh. Návrh byl přijat. Má někdo návrh na přikázání nějakému dalšímu výboru? Návrh byl přijat. Nyní jsme dokončili projednávání tohoto bodu, dokončili jsme projednávání všech bodů 61. schůze, vyčerpali jsme stanovený program 61. schůze Poslanecké sněmovny a já tuto schůzi končím.
Proto si nejsem jist, jestli je správné umožňovat tuto pravomoc více organizacím. Tak bychom se měli dohodnout, jestli to bude Vojenské zpravodajství, anebo NÚKIB. Ale ne v tomto kontextu, jak je zákon navržen. A teď přijde kybernetický útok, přijde ze zahraničí, může v tom být dokonce vojenský zahraniční subjekt, ale bude útočit na civilní objekt, třeba na nemocnici. Který z těch dvou úřadů se chopí iniciativy? Anebo to bude Vojenské zpravodajství? Jak budou tyto dva úřady spolu komunikovat? Tento zákon to vůbec neřeší. Ale to bude voják, bude to vybraný voják ve stejném systému struktury řízení. A nejsem si jist, jestli ta nezávislost, která je tímto zákonem deklarovaná, je pouze deklarace nezávislosti. Tady bych přivítal, kdyby už takový člověk měl být, aby to byl civilní člověk, aby to byl člověk mimo, aby byl vybírán třeba prezidentem republiky nebo Sněmovnou jako kontrolní člověk, kontrolní orgán, který má hlídat tyto záležitosti. Samozřejmě bude mít veškeré prověrky, které by tato funkce vyžadovala. Ale bylo by to aspoň z tohoto pohledu, aby to nebyla malá domů a zametání pod stůl problémů, které můžou vyvstat v rámci tohoto zákona. Tady se hovoří z větší části o pasivní detekci, to znamená sledování provozu, ale připouští se i aktivní funkce, to znamená aktivní útok působení v rámci sítě. Asi je to oprávněné. Proč by vojáci jináč měli zbraně, kdyby je nechtěli aktivně použít? Je to logické. Z druhé strany se ptám, jak dalece budeme obeznámeni s těmito záležitostmi v rámci demokratických procesů v době míru. Nehovořím o nouzovém stavu, výjimečném stavu a dalších záležitostech, tam je to zcela jasné a je to zákonem dáno. Ale v současné době, v době míru, jak budeme informováni o tom, že se něco takového odehrává. Poslední věc, u které se chci zastavit, je přístup předkladatele k operátorům, nazvu-li to takhle, k poskytovatelům. V celé té materii se hovoří pouze v tom jednom bodě o povinnosti umožnit instalaci přesně definovaného černého boxu do definovaného místa. Tu mapu má schvalovat vláda v rámci svého řízení. Nepředpokládám, že ve vládě jsou odborníci, kteří by až tak do důsledku byli schopni rozhodnout, jestli tento bod ano, nebo ne, ale bude to souviset zase s útvarem Vojenského zpravodajství, který nějakou mapu předloží a nechá si to jenom tak schválit, svým způsobem mu každý bude věřit. Zůstává zde ale otevřená otázka, co to udělá s technikou té sítě. - To je logické, technicky logické, a těžko se hledá argument, který by to vyvrátil. Tolik možná mé delší vystoupení. Pokud tak není a i nadále budeme pokračovat v tomto materiálu, tak tento návrh považujte prosím za bezpředmětný. Jaké by to bylo, kdyby se podílel na přípravě takového zákona, a jaké opatření by činil vůči službám, které disponují s daty a informacemi z volných sítí.
Mám tady dvě faktické poznámky. Takže jako první vystoupí pan poslanec Robert Králíček a připraví se pan poslanec Ondřej Profant.
Dobré odpoledne, nebo dobrý podvečer. Tady v tomto zákoně to najednou vadí. Prostě některé diskuse procházejí vývojem. A my budeme předkládat standardní pozměňovací návrh. Jedná se o drobné úpravy a dovysvětlení. To za prvé. Za druhé. Nevím, z jakého přesvědčení můj předřečník dospěl k tomu, že by se nějaké dva úřady měly překrývat. To rozdělení je zákonem jasné. Tam se nejedná o žádný překryv, ty kompetence jsou jasně dané a tento zákon nás akorát obléká, protože v současné době jsme proti kybernetickým útokům prostě nazí.